Strach z nové situace, z této krize, můžeme přebít jen komunikací a prostě a jednoduše citelnými opatřeními. To můžeme udělat. V novém volebním období jsme schválili pětistovku za vychované dítě a v tuto chvíli přinášíme do Sněmovny úpravu důchodů v rámci základní výměry a zásluhovosti, aby na tom nebyli biti ani jedni, tedy aktivní důchodci, a ti, kteří pracovat nemohou, aby se mimořádnými valorizacemi tak znatelně neotevíraly nůžky mezi seniory. Je to jeden z tisků, které si myslím zaslouží vaši pozornost a podporu. Normativní náklady na bydlení již dávno nestačí. Ale mělo to přijít už dávno, a kdo rychle pomáhá, dvakrát pomáhá. Pokud se ta opatření neudělají včas, a hlavně s jistou odvahou, může to ublížit, dokonce být kontraproduktivní. Skutečně nešlo dříve udělat nějaké opatření, než nám aktivní rodiny skončí na sociálních dávkách?
Existuje v našem systému úřadů jeden v této věci velmi podstatný. Tím je Energetický regulační úřad. Tento úřad má za úkol - a teď cituji: Regulujeme ceny, přesněji regulované složky cen energií, ke kterým každoročně vydáváme cenová rozhodnutí. Cenovými rozhodnutími také podle zákona stanoví podporu pro obnovitelné zdroje energie. Podporuje hospodářskou soutěž v energetice. Licencuje výrobce energií, obchodníky a další energetické aktéry, které následně dozoruje. Chrání spotřebitele na energetickém trhu. Proto je to ten pravý úřad, na který se může spotřebitel obrátit, když řeší spory se svým dodavatelem energií, případně distributorem. Jinými slovy, již třeba v dubnu letošního roku mohl ERÚ aspoň částečně zasáhnout a rozhodnout o změnách cen energií, minimálně doporučit. Tak ERÚ zrušme, věnujme úspory za tento úřad lidem, kteří cenové skoky v energetice prostě nedají. Nedají to ani s vaším zastropováním. Je nedostatečné. Na co jste čekali celou dobu? Že to jako přejde? Že se to vysedí nebo nějak udělá? Ví vůbec vláda, že je před námi těžký podzim a ještě těžší zima? Vy si myslíte, že když lidem zdražíte energie jenom čtyřikrát a pětkrát, tak se jako nic neděje? Za druhé. Vy jste tímto řešením vlastně zatím neudělali vůbec nic. Rozdáváte takzvané odpustky a myslíte, že to je v pohodě. Odvoláváte se na covid, vládu ANO. Covid byla pandemie, která bez rozdílu zasáhla všechny. Energetická krize je problém, který zasáhl ty, kteří přistoupili na snílkovské projekty o alternativních cenách a jen tak mimochodem konstatovali, že nám Rus dodá nějaký plyn. On toho Rus využil pro prosazení svých zájmů a česká vláda a celá Evropa jsou dnes překvapeny a rozčarovány. Uvědomujete si dnes vůbec ve vládě, co se děje? Proč nám tady pořád lžete? Není čas říct prostě pravdu a požádat o kolektivní podporu a řešení? Pojďme si projít fakta. Zásobníky jsou německé a zlomek objemu můžeme čerpat. Když schválí německá vláda v Německu krizový stav, tak odejde skoro všechen plyn pryč. Prostě pryč. Plynovody dostaneme do republiky více plynu. Jasně, můžete opáčit, předchozí vlády nebudovaly. A víte vlastně vůbec, kolik dnes Česká republika potřebuje plynu? Dopady na Českou republiku. Pece, které jsou v rekonstrukci, respektive po rekonstrukci se nerozbíhají. Firmy závislé na energiích? Stěhuji svoji produkci do okolních států, kde se k nim chovají mnohem, ale mnohem vstřícněji. Budou tak odvádět daně jinde, ne v České republice. Co nám tady zbude? Opět řady na úřadech práce a natažené ruce. Připravujete stát o poslední části zemědělské soběstačnosti. Všimli jste si, jak se již ceny energií projevily na cenách potravin? A představte si, že tohle se dokonce týká i krematorií. V tomhle státě prostě díky, anebo lépe kvůli této vládě bude živobytí za všechny prachy, no a každý se bude bát umřít, aby jeho potomci měli prostředky na důstojný pohřeb. To vám to opravdu ještě nedochází? Je vám jedno i to, že energetické společnosti odmítají nabírat nové zákazníky? Trh je naprosto zdeformovaný a vaše kroky skutečně jen prohlubují nejistotu. Nic neřešící. Plácání o tom, že se uvolňují nějaké prostředky a něco se nějak něčím pokryje, je další mluvení do větru. Náklady budou násobně větší. A to vy víte, protože budete řešit pořád následky, a ne příčiny. Stejně jako tehdy, kdy vznikalo EHS. Nejdříve si musíme řešit národní, a pak teprve evropské problémy. Žádný dům nejde stavět od střechy. Přijatá energetická doktrína Green Deal je holé zlo, protože udělalo Evropu zranitelnou. Řešením je dát hlavy dohromady a konečně zjistit, který stát může a jak může pomoci. Zatím se jednotlivé státy pouze vzájemně napadají a Česku to jde nejlíp. Je potřeba skončit s nálepkováním států Evropské unie, jak se stalo v případě Maďarska. Víte vy vlastně, kariérní politici, kdo je Viktor Orbán? Znáte situaci Maďarska, jeho dějiny? Jak se vlastně opovažujete se znalostmi, které máte, někoho šéfovat, že dělá dobře nebo vhodně to či ono? Naopak váš německý vzor zastavuje výrobu v jaderných elektrárnách. To způsobí další nedostatek energie, což samozřejmě podpoří růst její ceny. Tohle jste na evropské úrovni řešili? Kdybychom nebyli na lipské burze, může nám to být úplně jedno. Řešíte Orbána. Za čtvrté. Dopady na státní rozpočet. Už jsem uvedl, že vaše salonní představa o 130 miliardách nákladů, které jsou notabene kryty z větší části příjmem z DPH a dalších daní, je utopie. Neřešíte ve skutečnosti dopady. Padlo tady jenom nějaké číslo, které je dostatečně vysoké, aby si pod ním nedokázal nikdo nic představit, a zároveň číslo, které vám v tomto vámi vytvořeném imaginárním světě umožní násobit, a to násobit dvakrát, třikrát, čtyřikrát. B tohoto příběhu jsou skutečné dopady. Zavírají podniky, hrozí, že zkrachují podnikatelé a živnostníci. Propouštějí zaměstnance již nyní. To si fakt jako myslíte, že lidi budou doma a plést svetry? Možná po dlouhém hledání bych tam něco našel. Věř a víra tvá tě uzdraví.
Nejzákeřnější na této komunikaci je, že se nám to pořád někdo snaží vsugerovat, nálepkovat, pošpinit. Tato komunikace rozděluje společnost a to v tuto chvíli potřebujeme ze všeho nejméně. Některým ale pomoci musíme, protože sociální smír a jakási dobrovolnost je důležitou součástí jakékoliv krize a stát se jí nesmí vyhýbat. Sociální smír totiž může potřebovat každý z nás, i když se v tuto chvíli cítí mladý, plný sil a je zdravý. Sociální smír je důležitou součástí demokracie a hodnot, kterým věříme. Pokud porušíme sociální smír stigmatizací a nálepkováním, porušíme tím i křehkost naší demokracie a to si přejeme ze všeho nejmíň! Děkuji za pozornost.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, poslanecký klub hnutí SPD samozřejmě podpoří program této mimořádné schůze, protože považujeme za nesmírně důležité, aby se o tématech a návrzích, které jsou jeho součástí, urychleně jednalo a hlasovalo. Ostatně jde o návrhy zákonů velmi podobné těm, které zde ve Sněmovně již krátce po volbách předložilo hnutí SPD a jejichž projednání právě vládní koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, hnutí STAN a Pirátů dlouhodobě blokuje a odmítá je nechat projednat. Jedná se o návrhy, které mají pomoci lidem v sociální oblasti. Naše hnutí podporuje důchodce dlouhodobě a konzistentně. Vždy jsme zde ve Sněmovně podpořili jakékoliv mimořádné valorizace důchodů, zatímco zástupci stran současné vládní koalice velmi často hlasovali proti zvyšování důchodů, naposledy loni v létě. Z toho přece nelze vůbec slušně žít! Je ohromným dluhem všech polistopadových vlád, že situaci nechali zajít takto daleko. Nad tuto základní částku by byly důchody samozřejmě dále vypláceny zásluhově dle předchozích pracovních příjmů a délky doby pojištění. A dále jsme za SPD předložili návrh zákona na zvýšení základní složky důchodů, která je u všech jejich příjemců stejná, ze současných 10 na 13 % průměrné mzdy. Proto i valorizace důchodů musí podle našeho názoru probíhat tak, že důchody budou zvýšeny všem o stejnou nominální částku, všem příjemcům důchodů. Ale i v oblasti pomoci rodinám s dětmi je třeba jít mnohem dále a naše programové a legislativní návrhy to přesně činí. Na jedné straně jde o zvýšení a pravidelnou valorizaci dalších sociálních podpor, především přídavku na děti a porodného pro pracující rodiče. Schválení tohoto návrhu by našim pracujícím rodinám přineslo ročně o desítky tisíc korun více na jejich čistých příjmech. A do této sady patří i náš návrh, aby přístup k daňovým bonusům nebyl nesmyslně podmíněn minimální výší měsíčního či ročního příjmu, což velmi poškozuje nízkopříjmové zaměstnance, zejména například matky samoživitelky na částečných pracovních úvazcích nebo dohodách o provedení práce a o pracovní činnosti. Stejným návrhem chceme za SPD i umožnit překlopení daňových slev do daňového bonusu obdobně, jako tomu je u daňových zvýhodnění na děti. To dosud u daňových slev zákon neumožňuje a jde o velkou diskriminaci nízkopříjmových pracujících, kteří tak na svých příjmech bez přijetí této naší úpravy nikdy nijak nepocítí sebevětší zvyšování slev na dani. Mimochodem, toto opatření podporuje i Národní ekonomická rada vlády. Fialova vláda na tyto své předchůdce ve své asociálnosti naprosto kontinuálně navazuje a stejně jako u všech předchozích bodů, i tuto změnu zákona, zvýšení tohoto příspěvku, již SPD před delší dobou tady navrhlo. Ale pokud jde o naše zdravotně postižené spoluobčany, rovněž nestačí jen tato jedna úprava příslušného zákona. Tyto příspěvky jsou neskutečně nízké a zdaleka nestačí na pořízení potřebných asistenčních služeb pro tyto osoby, zejména po jejich letošním zdražení. Například osoby v prvním stupni závislosti, tedy lidé, kteří nezvládají čtyři základní životní potřeby, pobírají na tomto příspěvku pouhých 880 korun měsíčně. Co si za to koupí a jaké asistenční služby při dnešních cenách? Jaké můžou dostat a jaká může být kvalita životů těchto potřebných občanů za tuto částku?
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, nyní budeme pokračovat v přerušené 39. schůzi Poslanecké sněmovny. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zároveň bych chtěla ještě konstatovat, že pozměňovací návrhy jsem obdržela jako řídící schůze. Je tomu tak, obdrželi předsedové klubů? Ano, pan zpravodaj říká, že ano. Zeptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy? Vidím, že se hlásí v tuto chvíli do rozpravy pan ministr průmyslu a obchodu, pan Síkela.
Já bych se chtěl vyjádřit k jednotlivým pozměňovacím návrhům jako předkladatel, protože jsem k tomu byl opakovaně vyzván. Za tuto cenu by byly schopny fungovat pouze jaderné elektrárny. Kdyby to měl sanovat rozpočet, Česká republika by měla velký rozpočtový problém. Vláda podle něj může stanovit limit spotřeby na zastropovanou cenu. Opět nadbytečné. Vláda jej hodlá využít pro zastropování ceny pro část dosud neprodané výrobní kapacity pro rok 2023 a zajistit tím přijatelnou cenu pro veřejný sektor. Tímto považuji ze své strany ty tři pozměňovací návrhy za vypořádané. Pokud se jedná o návrh 1244 pana poslance Kubíčka, i zde nemohu s tím návrhem souhlasit. Vláda plánuje podobná ustanovení aplikovat v nařízení vlády, které bude účinné v době mimořádné tržní situace. Pro běžný mírový stav je vhodné navržená ustanovení vyprecizovat, aby byla efektivně vymahatelná. Legislativně technické úpravy a doprecizování tohoto návrhu již bylo odsouhlaseno i Legislativní radou vlády. Děkuji za pozornost.
Zeptám se v tuto chvíli, jestli se někdo ještě další hlásí do rozpravy? Rozhlížím se po sále, nikoho nevidím, takže v tuto chvíli rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany pana ministra jako navrhovatele? Vidím, že ano. Takže poprosím pana Jozefa Síkelu, pana ministra průmyslu a obchodu. Pane ministře, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsem často nazýván arogantním bankéřem, dnes jsem byl nazván nekompetentním opakovaně, dokonce že i obelhávám lidi. Je to pro mě těžké. Je pro mě těžké nereagovat a nikoho neurazit, ale chci ukázat svoji sympatickou tvář , přestože jsem znám, že si beru moc věcí osobně. Já to mám podobně jako ten Don Vito Corleone ze slavného románu Maria Puza Kmotr, tím doufám, že nebudu obviněn... Zaznělo to tady, že jsem také členem nějakého mafiánského spolčení. On říkával, kdyby do letadla mého syna uhodil blesk, budu si to brát osobně. Ano, já si beru spoustu věcí osobně, ale přesto už nebudu reagovat.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné pozměňovací návrhy, navrhuji hlasovat o zákonu jako celku.
A můžeme se pustit do hlasování. Kdo je pro? Hlasování číslo 8, přihlášeno 147, pro bylo 142, proti nebyl nikdo. Výsledek: přijato.
Děkuji za slovo. Nezpochybňuji hlasování. Rozvrat veřejných financí pokračuje šíleným tempem. A pak si nejsem jistý, jestli to půjde ještě zastavit. Obchodování s emisními povolenkami, otrocké dlouhodobé kontrakty s lipskou burzou. Pak by se to dalo. Najde k tomu někdo na české politické scéně odvahu? Hnutí SPD ji jistě má, a tak bych se rád zeptal, jestli je tady ještě někdo další? Také bych rád upozornil, že při minulém návrhu řešení energetické krize se zcela zapomnělo na topení v kotelnách při dálkovém vytápění a ohřevu vody. Následně bylo řečeno, že se to vyřeší později. Tedy týká se to výtopen a tepláren, kde se většinou používá plyn, a může to zasáhnout až 4 miliony lidí bydlících v panelácích. Jak tohle má tentokrát vláda ošetřeno, že ty teplárny a kotelny z toho systému kompenzací zastropování zase nevypadnou? Prosím o konkrétní odpovědi. Ještě připomenu, že tohle vytápění se většinou počítá podle plochy bytu a jen malá část ceny odráží skutečnou spotřebu. Taková je realita. Tohle je obrovská skupina lidí, kterých se to týká. Je třeba tuto skupinu českých občanů ujistit, že na ni vláda při svém řešení nezapomněla jako minule, aspoň v to doufám. Do zajímavých úvah ohledně alternativ k představenému vládnímu řešení se pustil autor článku na Echo24, zda by to třeba šlo bez kompenzací ze státního rozpočtu. A je řečeno, že ano, pokud by stát nastavil strop na cenu, za kterou mohou výrobci prodávat obchodníkům. Cituji: Ta by se určila jako jejich náklady plus přiměřená marže pro výrobce i obchodníky. Ti všichni by vydělávali a neměli by z výroby a obchodu žádné ztráty, ale naopak zisky. Tím pádem by neměli žádné právo na kompenzace. Dopad do státního rozpočtu by byl nula. Cena pro zákazníky by se snížila na úkor marží výrobců a obchodníků. To je princip, který navrhoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek. A proč vláda nedá strop výrobcům? Na to chybí jasná odpověď. V debatě hraje podstatnou roli i to, že výrobci tvrdí, že mají velkou část elektřiny už dopředu prodanou. Stát bohužel nemá k dispozici jasná data, kolik elektřiny a za jaké ceny je už prodáno. Nemá ani přesná data, kolik lidí a firem má fixované kontrakty a za jaké jsou ceny. Informace chybí na Ministerstvu průmyslu i Energetickém regulačním úřadě, které to má v kompetenci. Tu ale zatím stále nepředstavila. My jsme přesvědčeni o tom, že je to špatné řešení. Vláda se škrábe pravou rukou za levým uchem. Ale to vláda nechce udělat. My to říkáme už od jara. Jmenuje se to sociální tarif. Sociální neznamená to, že je to jenom pro lidi v sociálně tíživé situaci. Sociální proto, že je to jiný tarif než na burzu. To znamená, nebude prodávat energii přes lipskou burzu, bude ji prodávat přímo českým firmám, českým občanům s nějakým ziskem. Takže já jsem zvědavý, jestli to vláda udělá. Protože v novele energetického zákona, který dnes máme na stole, už to vláda napsala a tam to je, že to vláda může udělat. Takže jsem přesvědčen, že to řešení energetické krize bude chtít ještě jiné řešení, pane ministře, než máme dnes na stole. Že to prostě bude chtít jiné řešení bez dopadu, bez tak obrovského dopadu do státního rozpočtu. Nějaký dopad to mít bude určitě, ale pokud to bude 130 miliard a výše, tak to bude věc za několik let velmi složitě řešitelná. Pro stát je naopak výhodnější strop přímo u výrobců. Peníze vůbec nemusí vybrat a přerozdělovat.